To je debata právě do výboru, to je debata na konference, to je debata na seminář, to je debata o novém zákonu, ne na vyšetřovací komisi. To je přece přesně pro ty orgány činné v trestním řízení, respektive pro ty odborníky.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Což v dnešním případě bohužel vůbec nejde. Takže jenom bych to ráda takto připomněla panu ministrovi.
To je první věc, to je ta první dimenze. A ta druhá dimenze je právě: poučme se z toho, kde jsou systémové chyby, udělejme legislativní změny.
Pokračujeme.
Dva redaktoři Hospodářských novin, paní Jelínková a pan Biben, přesně popisují na základě nějakých údajů, ke kterým se dostali, co se v té řece dělo a jaké jsou důkazy. Víc citovat nebudu. V podstatě když shrnu práci, kterou komise odvedla na vyšetřovací komisi, tak zásadním nedostatkem směrem ke společnosti DEZA bylo to, že nebyl odebrán vzorek. Byla tam provedena fyzická kontrola, která konstatovala, že tam jsou živé organismy, že voda není znečištěna. Není pravdou, že nebyly odebrány vzorky. Tyhle hodnoty se v protokolu závěrečné zprávy neobjevily. Takže není pravda, že žádné rozbory o kvalitě odpadních vod v Deze nejsou. Je to další společnost, další soudní znalci, kteří konstatují dvě věci. Jsou tady tři hodinové rozbory s kvalitou odpadních vod. Výstupy byly poskytnuty jak kontrolním orgánům, tak vyšetřujícím orgánům, tak vyšetřovací komisi řeky Bečvy. Několik týdnů! Já si myslím, že pro dokreslení, jak objektivní ta zpráva je, to stačí, protože pokud byste měli hledat nějaké objektivní příčiny, tak byste museli monitorovat všechny subjekty, které tam byly napojeny. Kolem Energoaquy, která prokazatelně není v nejlepší kondici, kde u vyústi byly naměřené nadlimitní koncentrace, se v podstatě chodí po špičkách. Já tomu nerozumím - možná že ta situace je tady taková, jakou naznačoval pan ministr. Možná že se tady obhajuje skutečný viník, ale vytváří se mlha, aby vydrželo tohle téma až do voleb.
Tak si prosím už v té pětikoalici konečně ujasněte, co vlastně chcete, jestli chcete euro, nebo nechcete euro, měli byste to říct lidem, Chcete dobrovolně přijímat migranty, nebo nechcete dobrovolně přijímat migranty, chcete zvedat daně, nebo nechcete zvedat daně? A věřte mi, že ten boj až do roztrhání těla bude naše země potřebovat. To bude zásadní volba za tři dny. O tom si lidé rozhodnou, jestli budou chtít pokračovat cestou investic do našich občanů a do České republiky, jako to poslední čtyři roky dělalo hnutí ANO, nebo si zvolí utahování opasků, zvyšování daní a snižování životní úrovně. Ano, to je ta změna, o které tu oni mluví. Je to návrat do minulosti, kterou si všichni dobře pamatujeme, protože byli u vlády do roku 2013, a PirátoSTAN, to je ještě horší, odevzdá naši suverenitu do Bruselu, rozvrátí naši kulturu a ukradne naší zemi budoucnost. A hlas pro SPOLU znamená hlas pro PirátoSTAN. Takže vážení spoluobčané, tyto volby jsou nejdůležitější od vzniku samostatné České republiky a rozhodnou o budoucnosti naší země. Žádný jiný program nemají.
Ano, paní ministryně financí má první slovo. Prosím, paní ministryně, máte slovo.
Děkuji, pane předsedo. Za normálních okolností by nebyl nejmenší důvod odchylovat se od ustálené a dobré praxe, podle které se platy veřejných činitelů odvíjejí od stanoveného automatu. Je to praxe, kterou já osobně považuji za správnou, neboť znovu a znovu otevírat téma vlastních platů, diskutovat o nich a v neposlední řadě i hlasovat, je zkrátka pro většinu lidí pochopitelně pod úroveň. My se ale nacházíme v mimořádné situaci, kdy se naše ekonomika teprve probouzí z náročného období, kdy celá řada sektorů musela být v rámci boje s pandemií uzavřena, mnoho podnikatelů zůstalo zcela bez tržeb. Firmy tváří tvář ekonomickým nejistotám, nově i zvyšování úrokových sazeb, si nemohou dovolit zvyšovat výplaty svých zaměstnanců tak, jak bylo v minulosti běžné. Efekty zrušení, snížení zdanění práce se totiž samozřejmě vztahují i na zákonodárce. Jsem přesvědčena, že se s tímto mým návrhem ztotožníte. Ale stojím si i za mimořádným psychologickým a symbolickým rozměrem tohoto kroku, nebo lépe řečeno, nad mimořádným symbolickým rozměrem toho, kdybychom k tomuto kroku nepřistoupili. Říká se, že pokud je člověk jediným, kdo něco dobrého udělat může, tak to prostě udělat musí.
Máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Proč ne Energoaqua? Protože podle zpětného výpočtu by byla koncentrace kyanidů na zdroji tak obrovská, že je téměř nemožné, aby byla z jednoho zdroje. Tak jenom, že i toto je vědecký názor.
Nyní pan kolega Nacher, který ale není přítomen, takže jeho přihláška propadá. Nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Ptám se, jestli se ještě někdo hlásí z místa? Není tomu tak a v tom případě rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pane ministře? Nemáte zájem. Přistoupíme k rozpravě podrobné, do které mám přihlášku pana poslance Petra Gazdíka. Prosím o klid, jsme v podrobné rozpravě a budeme načítat návrhy na usnesení.
"Poslanecká sněmovna
Kdo dál do podrobné rozpravy? A ptám se, jestli je zájem po podrobné rozpravě o závěrečné slovo? Pan zpravodaj ne, pan ministr také ne. Počet přihlášených už je stabilní. Děkuji vám. Zpráva vyšetřovací komise byla Poslaneckou sněmovnou vzata na vědomí.
Dnešní hlasování se však mezi ně neřadí. Naopak, bude to jedno z nejčitelnějších hlasování: hlasovat pro, hlasovat proti, zdržet se. Každý volič si udělá obrázek velmi jednoduše, a tak je to dobře.
Máme před sebou ještě dvě přednostní práva a pak si schválíme program.
Vážené dámy a pánové, hnutí SPD prosazuje zamrazení platů politiků a v této souvislosti bych rád připomněl, že tato mimořádná schůze na zamrazení platů politiků je svolána i hlasy poslanců SPD. Pro SPD platí, že konzistentně prosazujeme zamrazení platů politiků, které jsou tak vysoké, že je ostudné, aby se nadále navyšovaly. Je to ostudné, aby se navyšovaly! Je nepřijatelné, aby si politici určovali platy sami. Takže my jsme rádi, že i díky hlasům poslanců SPD je tato mimořádná schůze svolána, a doufám, že tedy ostatní parlamentní strany tady ve Sněmovně podpoří tento návrh na zamrazení platů politiků. Ještě bych se rád vyjádřil k tomu, co tady říkal pan premiér Andrej Babiš. Jenom bych doplnil, že by bylo fajn říkat, že zvyšování důchodů je tady vždy i díky hlasům poslanců SPD, protože hnutí ANO má 78 poslanců, nemá tady většinu, takže je potřeba vždycky i další hlasy, další strany k tomu, aby bylo možno zvyšovat důchody. Všichni máme možnost teď před volbami vidět špinavou volební kampaň plnou lží a dezinformací. Všechny kandidující subjekty slibují, upravují, přesouvají, přičemž žádný z nich nechce řešit jádro problému. Nepřizpůsobiví, ti takzvaní nepřizpůsobiví jsou plně závislí na štědrých sociální dávkách a nic je nenutí začít pracovat. My všichni jim pak ze svých daní tuto pohodlnou v uvozovkách jízdu životem financujeme, a co víc, ještě si stěžují! Pár minut chybělo od toho, že už jsme mohli ukončit zneužívání dávek nepřizpůsobivými. A může přesouvat, upravovat a tak dál jak chce, ale nic se nevyřeší. Hnutí SPD toto, ale i jiná řešení nabízí ve svém volebním programu.
Já se nebudu vyjadřovat ani k tomu, kdo to komu nandá v Praze, anebo kdo se řídí jakými deníčky. Ale řeknu jedinou věc, která je prostě pravdivá. Bude chudší, bude zadluženější, bude žít v méně suverénní zemi, bude žít podle množství dalších nových pravidel a zákonů, které budou omezovat jeho osobní svobody i možnost vybrat si zdravotní péči, vybrat si, jak se dostane do práce a dřív nebo později také co bude jíst a jak se bude oblékat. A proto musí zvítězit Volný blok!
Já jsem nechtěl, ale musím. Nejprve reakce na Jana Čižinského. On tím naznačil tedy, že předchozí vedení se řídilo zřejmě podle diáře pana Faltýnka. V tom případě se podle něho řídil i on, protože připomínám, že on byl také v té předchozí koalici. Takže to je takový oportunismus. Jenda Čižinský je jediný člověk, který byl v koalici předchozí, v této, který tady je za jinou stranu než je v Praze a ještě zakládal nějakou třetí. Když už jsme teda u toho. Když byly kolony v předchozím volebním období, tak vy jste nás kritizovali, že to nebylo koordinované, že to je amatérismus. Teď máte kolony mnohem větší a říkáte, že to je elegantní způsob, jak lidi přimět jezdit MHD. To je přesně ten úhel pohledu. Tak jste slibovali všechno, že budete dělat výběrová řízení a podívejte se, jak se zvýšila cena rekonstrukce Libeňského mostu. Z původních 600 milionů na tři miliardy. Jak budete vybírat ředitele na základě výběrového řízení. Ředitelé tří největších městských firem jsou bez výběrového řízení! A vy ještě řeknete, že jste rádi, že jste někoho sehnali. To je ten dvojí metr. A to, že se to neobjeví v televizi, jasně, to je vaše výhoda pro tuto chvíli. A jinak bych chtěl říct poslední větu. Možná paní ministryně nemá pravdu, že dálnice D1 je ukončena. Protože pokud to tady vezmou do ruky Piráti, tak ji otevřou a po celé trase udělají cyklopruh.
Já se pokusím uklidnit situaci.
To za prvé. Za druhé, o IT zakázkách v Praze se můžete dočíst v novinách a na ÚOHSu.
Libeňský most je soumostí šesti mostů. Co se týče reakce na pana poslance Králíčka, tak si řekněme, co v těch denících pana poslance Faltýnka bylo napsáno. Tam bylo napsáno, že hnutí ANO bude vydělávat na těch nejchudších, na exekucích lidí, které chytnou revizoři v Dopravním podniku, a jak se to bude řešit.
Děkuji za dodržení času k faktické poznámce. Poté pan kolega Králíček, poté pan předseda Faltýnek. Pane poslanče, máte slovo k faktické poznámce.
A dovolil bych si vaším prostřednictvím zareagovat na své předřečníky. To je úplně krásná a úžasná debata. Asi nikdo z nás tady nepochybuje o tom a nebude hlasovat proti tomu, aby se zamrazily platy nás politiků Sněmovny a Senátu na déle než tento rok, na delší volební období, i když samozřejmě Sněmovna je suverén a příští Sněmovna o tom bude muset hlasovat znovu. Ale nemám s tím problém, budu pro to hlasovat. Ta debata, která se tady vede a rozvířila se kolem dopravy, tak jen s obdivem se dívám na současnou třeba vládní koalici na Středočeském kraji, kde se aktivně účastní tady kolegové Piráti, kteří přišli s obrovským úžasným nápadem, že zlikvidují železniční tratě, že zlikvidují umělecké školy a všechno převedou na obce, ať si to platí, ať si to platí občané a oni uspoří 55 milionů korun. To ať slyší občané, koho volí, pro koho se rozhodují a kdo to s nimi myslí vážně.
Kolega Faltýnek má slovo k faktické poznámce.
Hezké odpoledne, kolegyně, kolegové. Nebo diářů, ono jich je více za několik let. On je velký, on je 220 milionů korun, pane kolego. Na podporu migrace, to jsou dohledatelné údaje. Bohužel o tom nikdo nepíše.
Jak máme mít důvěru v instituce, které nejsou schopny ani za rok odhalit toho, kdo kyanid do řeky vypustil? Přístup inspekčních orgánů, ale i vyšetřovatelů se musí změnit. Nová vláda musí ve spolupráci se Sněmovnou tak, jak to navrhovala a navrhuje právě sněmovní vyšetřovací komise, iniciovat v zájmu účinnější ochrany přírody i legislativní změny. Přírodu máme jenom jednu a lhostejnost k ní by se nám mohla šeredně nevyplatit. A také dovolte, abych na závěr poděkoval rybářům, kteří okamžitě po zjištění znečištění a otravy i s rizikem poškození vlastního zdraví šli situaci řešit. A také dovolte, abych poděkoval hasičům, kteří jim při tom efektivně asistovali.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Stalo se to, že Ministerstvo životního prostředí předložilo novelu vodního zákona v březnu do připomínkového řízení, my jsme se k tomu za Pirátskou stranu vyjadřovali jak na úrovni krajů, které byly dotčeny Bečvou, tak za pirátský poslanecký klub. Problematické je, že ta novela pověřuje šetřením havárií na vodách vodoprávní úřady obcí s rozšířenou působností. Často nemají zřízenou ani havarijní službu a nemají ani kapacity, které by havárie byly schopny šetřit. Naproti tomu Česká inspekce havárie na vodách řeší již skoro 60 let. To znamená, že se Česká inspekce podílí na řešení havárií, má v tom velkou praxi, jak jsem již řekla. Pak bych ráda... mrzí mě, že tady není pan ředitel Geuss, ředitel České inspekce životního prostředí, protože já bych se ho ráda zeptala na jednu věc. Je tedy škoda, že tady není pan ředitel Geuss, protože by mě fakt zajímalo, jak je možné, že Česká inspekce životního prostředí takto se vyjadřuje k práci vyšetřovací komise.
Ještě jednou hezké odpoledne. Nyní tedy pan ministr životního prostřední s faktickou poznámkou, připraví se Patrik Nacher.
Stejně tak jako politická příslušnost. Ale v momentě, kdy se zdůrazní, že ten expert pan Hruška je z TOP 09, a podílí se dokonce na tom programu... ... tak se říká: Je to expert, a proč tam zdůrazňujete tu stranickou příslušnost?
Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Vážený pane poslanče, prostřednictvím pana předsedajícího, poměrně hezky jste zde vyjmenoval, jaká všechna přednostní práva jsou a nejsou, a pokud vám chybí ty hlasy za vládní koalici, tak samozřejmě můžou vystupovat ministři, ale to by museli sem do Sněmovny také někdy chodit.
Prosím, máte slovo.
A byli tam i další členové vládní koalice, kteří využili přednostní právo pouze tady k tomuto. Takže pokud měřit, tak měřit všem stejným metrem.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
V tuto chvíli vystoupí s přednostním právem za klub pan poslanec Strýček.
Já vám děkuji za slovo, pane předsedající. Samozřejmě ta ekologická havárie, ke které došlo na řece Bečvě dne 20. září 2020, je určitě katastrofa, která by se neměla opakovat, a měly by být učiněny všechny kroky tak, aby se podobná havárie v budoucnosti už nemohla opakovat. Já teď uvedu dvě roviny.
Komunisté slibovali referendum. A vy jste tomu zase za ty čtyři roky vystavili stopku. A vy se divíte, že si vás lidé neváží? Lidé si pamatují politiky hlavně právě z takových těch...
Tak pokud se nikdo nehlásí do obecné rozpravy, obecnou rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova: paní ministryně nemá zájem, paní zpravodajka nemá zájem. Můžeme tedy pokročit. Všechny vás odhlásím a požádám vás o novou registraci. Návrh jsme schválili. Takže podrobnou rozpravu končím. Prosím o klid. Děkuji vám. Návrh byl přijat. Konstatuji, že s návrhem zákona byl vysloven souhlas. Projednávání končí a končí tak i 120. schůze Poslanecké sněmovny. Děkuji paní poslankyni Zuzaně Majerové.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Já si myslím, že na ty pomluvy nemá smysl moc reagovat věcně, protože pan Okamura, kdyby to vynášelo, tak tady hájí multikulti svět. Ale jenom na kameru říkám: jsou to nesmysly. Ostatně už jsme jednou prosadili snížení platů politiků v této Sněmovně a jednou jsme prosadili jejich zmrazení v tom krizovém roce. A z těchhle důvodů já si dovolím předat tedy panu Babišovi
Děkuji, pane předsedající. Jedna globalistická klika reprezentovaná takzvaným Demokratickým blokem vytáhla na premiéra této republiky Bečvu, věc, která není vyšetřena, ve které pan premiér pochopitelně může mít své ruce, protože je to velice podezřelé, co se tam děje, rok se vyšetřuje. Několikrát slibovali, že to dělat nebudou. Premiér sliboval voličům, že s nimi zatočí, nezatočil. Pan premiér vám lhal. Máte tady pořád pana Vondráka, máte tady pořád pana Oklešťka. Oba dva jsou hejtmani, oba dva se nechali zvolit. Tak pardon. Tak jenom ten budoucí premiér této republiky je stále hejtmanem. Pan premiér říká, že on ty peníze nepotřebuje, jenomže je třeba říct občanům této republiky, že průměrný plat pana Andreje Babiše od jeho nástupu do funkce je miliarda korun měsíčně. Je to nějakých 40 miliard. Předpokládám, že poctivě zdaněných, protože pan premiér by si určitě nenakupoval nikde nic za nějaké peníze tak, aby o tom nevěděli občané České republiky, za peníze, které by zdaněny nebyly. Dneska jsme tady byli svědky zajímavé situace. Já to chápu.
A nyní tedy zahajuji tu schůzi 119., všechny vás vítám. Pozvánka vám byla rozeslána elektronickou poštou 29. září. Zatím přečtu omluvy a vyčkáme, zda někdo přijde. Takže zahajuji hlasování. Kdo je proti? Konstatuji, že jsme ověřovateli 119. schůze Poslanecké sněmovny určili poslance Stanislava Grosse a poslance Petra Dolínka. Co jsem řekl?